My jsme to tady dotáhli do takové dokonalosti, že veškeré věci, které se měly říct právě při tom druhém čtení, se říkají teď. Kdybyste nějakým způsobem tady vyjádřili svůj názor, názor svého klubu a vyjádřili to potom hlasováním, tomu rozumím. Ale obstrukce ve třetím čtení se staly teď momentálně nástrojem, který nás tady stojí mimořádné a zvláštní schůze. A je vidět, jak nás to hrozně baví, i na tom počtu poslanců v sále.
To byl váš cíl. Ale pan poslanec Lipavský mi připomněl jméno - mluvil o panu Adamu Zábranském, pražském radním. Ano, teď jste mi připomněl to jméno. To je ten váš kandidát Pirátů na ministra pro místní rozvoj a pražský radní, který finančně podporuje radikální ekologické hnutí Extinction Rebellion. Ano, to máte pravdu, televize Prima to zveřejnila. To je kandidát na ministra pro místní rozvoj. Radikální extremista. Nepodpořili. Naštěstí díky hlasům poslanců SPD zvýšení důchodů prošlo. Naopak jsme tady veřejně řekli, že ten zákon podpoříme, přestože ho považujeme za nedokonalý. Hnutí SPD má jasný protikorupční program a neustoupíme z něj.
Než dám slovo paní poslankyni Pastuchové, tak přečtu omluvy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, protože je 13.56 a je jasné, že Piráti opět zobstruovali tento zákon, tak jsem si dovolila vystoupit, jinak bych raději hlasovala. Na tomto zákoně spolupracovalo opravdu mnoho lidí, udělali jsme mnoho práce. Moc mě to mrzí vůči nám všem, kteří opravdu na tom strávili hodně času. A vaším prostřednictvím vzkaz panu poslanci Lipavskému. Vy nám tady říkáte, že tu nikdo nesedí. No nesedí, protože všichni víme, a vy se tím ani netajíte, že dnes budete tento zákon obstruovat, tak nevím, jestli jste nám tady chtěli předčítat znovu zprávu pana ombudsmana, kterou jste nám tady četli tuším dvakrát nebo třikrát.
Pan poslanec Jan Lipavský, připraví se pan poslanec Ondřej Profant.
Vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, jestli se nepletu, tak hnutí ANO má 78 poslanců, pan poslanec Andrej Babiš se omlouval z pracovních důvodů a na Facebooku vidíme, že někde rozdává předvolební zmrzlinu. Tak asi tolik k tomu, jak se tady v tomto domě pracuje. Všiml jsem si, že zatím má jedny z nejvyšších výdajů na volební kampaň.
Stávající stav je špatný, těžce deprimuje děti, ty se v obrovském množství musejí obracet na psychiatry, psychology a další, protože tento systém nefunguje. Tito lidé obětavě pracují a nezaslouží si tu dehonestaci, že dělají něco špatně a že ty děti, které oni tam vychovávají, potom kvůli nim musejí chodit na psychologické, psychiatrické a další vyšetření. Pokud je tento údaj pravdivý, tak je to přesně argument pro to, zachovat kojenecké ústavy, protože jestli tyto dvě třetiny dětí dáme do rodin s individuálním přístupem, tak se začnou vytvářet vazby. Ti rodiče se dokonce můžou zamilovat do těchto dětí a potom velice těžce se jim odebírá do původních rodin. A ty mají vždycky přednost. Čili tady začneme vytvářet další problém, který tady je. Pouze u té jedné třetiny dětí by to možná mělo smysl. Ale znovu se vracím: Prosím vás, nedehonestujte stávající systém a ty lidi, kteří opravdu obětovali celý svůj profesní život výchově malých dětí a nezaslouží si to.
Děkuji za slovo. Chci zareagovat na svého předřečníka, pana kolegu Luzara. To je jedna věc. A druhá věc. Prosím, to poškození malých dětí pobytem v ústavu je prostě vědecký fakt. Ta práce může být vykonávána, jak chce dobře. Všichni se snažíme stále znovu a znovu zdůrazňovat, že to není žádným způsobem myšleno proti těm stávajícím zaměstnancům. Naopak, přesně jako na Slovensku, většina těch, kteří dnes pracují tam, kde jsou, buď zůstanou pracovat dál v těch transformovaných centrech podporujících děti s těžkým zdravotním postižením, nebo se třeba stanou specializovanými pěstouny pro děti s postižením doma. Jsou to šílené věci, které se dějí právě proto, že v tom raném věku neměly, na koho se citově navázat.
Děkuji za slovo. Přechodná pěstounská péče je mnohem lepší řešení než kojenecký ústav. Je velmi smutné, že tady ta podpora není.
Já si myslím, že tady nikdo nevystupuje tak, že by tady kritizoval nebo nedej bože dehonestoval pracovnice a pracovníky v kojeneckých ústavech. Je tady nesporný fakt toho, že kojenecké ústavy přinesly posun v tom, jakým způsobem je možné zajistit bezpečnou péči o dítě; Ale jsme dneska v situaci, kdy je možné hledat ještě lepší cesty, jakým způsobem zajistit dobrou péči o dítě. Ideálně v takovém prostředí, které nabízí plně funkční rodina. Takže stavme to takto, jakým způsobem to my můžeme zlepšit, ten stav. Přinesly.
Ukazují to i čistá statistická data, ukazují to i další třeba i reportáže České televize, která se tomu věnovala velmi intenzivně, že situace u dětí a chování k dětem se výrazně zhoršuje, a to nejen u těch starších, ale bohužel i u těch nejmenších. To, že tady máme několik dětí ročně, které jsou opravdu nechtěné už po porodu, to víme, to je holý fakt.

To je úplně super. Vidíme to hodně v Plzni. Když jsem jela minulý týden domů z této Sněmovny, tak jsem dostala telefonát. Při přebalování dítě spadlo z postýlky a muselo být hospitalizováno. Dítě bylo plně kojeno, to znamená, maminka odjela i s dítětem do nemocnice, byla s ním, a sociální pracovnice, zavolala matce, že na základě této skutečnosti se dítě odebírá a jde do pěstounské péče.

Hodně o tom mluvil pan kolega Juchelka. Vy tím zařízením nazýváte zařízení vyžadující okamžitou pomoc anebo zařízení pro zdravotně postižené. Já jsem se taky ptala, taky to řešíme. Stále tam pracují ti lidé, kteří pracovali v těch kojeneckých ústavech. Já neříkám, že je to špatně. Ve velké míře jsou to, ano, i sourozenecké skupiny, na které hovoříte, že jsou výjimky. To mi přijde potom už jako dost směšné.
Krajské úřady to stejně vedou, tu informaci mají, takže to pro ně není zatěžující, ale ztransparentnila by celý proces vyhledávání nových zájemců o náhradní péči, a tam vnímáme obrovské stížnosti pěstounů napříč kraji, a učinilo by to také celý proces vyhledávání nových zájemců o náhradní péči důvěryhodnějším. Také by to usnadnilo mezikrajovou spolupráci v této oblasti. A ještě tam máme dva návrhy, kde číslo 8466 vrací do zákona možnost, aby v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tedy v tzv. zdvopech nebo klokáncích, byla ochrana dětem poskytnuta i na jejich vlastní žádost. V návrhu č. 8473 se věnujeme ještě tomu, jaké jsou podmínky právě dětí žijících například v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Takže je to návrh, který by dával dětem přesnější ochranu co do podmínek například v těch domovech pro osoby s postižením. Je to opět důležité, jde to opět ruku v ruce s tím komplexním promýšlením návrhu na věkový limit pro ty možnosti ústavní péče u malých dětí. Velmi tedy prosím, vážené kolegyně a kolegové, schvalme dneska nejenom zvýšení odměn pěstounům, ale i navázání na minimální mzdu, to, abychom nemuseli tento zákon zase za pár let otevírat na základě oprávněného tlaku pěstounů. Prosím, hlasujte s ohledem na ty nejmenší.
Tak, já vám také děkuji.
Proto poslankyně SPD Lucie Šafránková podala k této novele návrh na významné zvýšení odměn pěstounů, kterých je u nás v současné době nedostatek, přičemž stav je rok od roku horší. Počty pěstounů dlouhodobě klesají a klesá i počet nových zájemců o poskytování pěstounské péče. Navrhujeme tedy za SPD zvýšení měsíčních finančních odměn jak u tzv. dlouhodobých pěstounů, tak zejména u tzv. náhradních, krátkodobých pěstounů, jejichž ohodnocení je nyní naprosto nedostatečné. Od roku 2013 byla několikrát zvyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, ovšem odměny pěstounů v tomto období odpovídajícím způsobem zvyšovány nebyly. Pokud nyní razantně finančně nepodpoříme výkon pěstounské péče, do budoucna vzroste počet opuštěných a ohrožených dětí umístěných v ústavní péči, a tím pádem dojde i ke zvýšení veřejných výdajů ve formě nákladů na tento typ péče v pobytových zařízeních, protože nebudeme mít jinou možnost, jak tuto péči adekvátně zajistit. Dále rovněž navrhujeme do zákona o sociálně-právní ochraně dětí, tedy do tohoto zákona, vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně každoročně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství. Prosím vás o podporu těchto návrhů SPD a také doprovodného usnesení, které se týká sjednocení metodiky pro doprovázející organizace.
Já přečtu omluvy. A pan poslanec Radek Holomčík z dnešního jednání z rodinných důvodů. Pan poslanec Ondřej Profant s faktickou poznámkou.
Já jsem ještě chtěl k té Extinction Rebellion. To je organizace, která se snaží o to, aby tato planeta byla i v budoucnosti obyvatelná. Co na tom někomu vadí, to já opravdu nechápu -
Projednávání tohoto bodu jsem nucen přerušit, protože je 14 hodin a čas vymezen pro projednávání třetích čtení vypršel. Je 14 hodin, takže máme tady Projednání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě ve středu 14. července 2021 na 111. schůzi Poslanecké sněmovny. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Paní poslankyně Richterová není přítomna v jednacím sále a nikdo další není přihlášen do obecné rozpravy. Máte zájem o závěrečná slova? Asi ne, takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Paní poslankyně Pastuchová, prosím.
Děkuji, pane předsedající. Jedná se tam o neformální pečující. A všem, kdo na něm spolupracovali, moc děkuji.
Olga Richterová v podrobné rozpravě. Paní poslankyně, máte čas, můžete se připravit.
Jde o pozměňovací návrhy prostě ještě mírným způsobem vylepšující ten komplexní pozměňovací návrh, který vlastně jsme společně podali s mnoha dalšími kolegy a kolegyněmi a za kterým si stojím.
Děkuji. Do podrobné rozpravy nemám zatím nikoho dalšího přihlášeného.
Navrhovala bych na 14 dní.
No, takže nic. Počkejte, já nebudu o ničem nechávat hlasovat, protože to tam je automaticky. Ten návrh byl stažen, takže nebudeme hlasovat. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Ano, to jsem pochopil. To jsem pochopil, proto říkám, že nemám nic, o čem bych nechával hlasovat. A já končím druhé čtení tohoto návrhu. Přeji vám pěkný den. Projednali jsme stanovený pořad... Jo, je tam přerušený bod, takže jsme neprojednali.
Tady jenom jede alibismus, populismus předvolebních kampaní, protože heslo zní: dítěti je nejlépe v rodině. Když ta rodina dítě nechce? Oni je tam netýrají, oni jim tam neubližují, oni se jim tam především snaží pomoci. Protože v roce 2013 se změnil systém, možnosti a oprávnění třeba umisťování dětí. My se tady bavíme o dětech, které jsou nechtěné, týrané a zneužívané.
Já vám také děkuji. Ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Španěl na celý jednací den. Máme tady čtyři faktické poznámky. První faktická poznámka je paní poslankyně Olga Richterová, připraví se pan poslanec Jan Čižinský.
Děkuji za slovo. To trauma je tak hluboké a citová vazba tak porušená, že právě tam je nejvíc diskutabilní, že jsou umisťovány do ústavů. Ale zdůrazňuji, dvě třetiny dětí z kojeneckých ústavů se vracejí do původních rodin, protože šlo spíš o sociální potíže. A co se týče těch zdravotních aspektů, tak to máme zohledněné, aby žádné dítě nezůstalo mimo.
Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Radim Fiala.
A vezměme si, že skutečně jedno dítě v kojeneckém ústavu stojí měsíčně 70 tisíc korun. To jsou prostě velké finance. A když to porovnáme s odměnami pěstounů a když to porovnáme vlastně se systémem, který teď je velmi špatně rozvinutý, a to je systém podpory právě lidí, kteří se starají o své dítě s hendikepy, odlehčovací služby a podobně, tak nás samozřejmě čeká i ty odlehčovací služby rozvinout.
Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Radim Fiala - ruší. Paní poslankyně Helena Válková.
Mně úplně stačí ty dvě minuty. Ale paní poslankyně Aulická, vaším prostřednictvím, když řekne, že chápe, že musíme být nějak evropští, tak to se mě dotklo. Protože já jsem ráda, že jsme evropští, a jsem tedy docela hrdou občankou členské země Evropské unie a jsem ráda, že jsme evropští. Takže to by tady na mikrofon mělo zaznít. Takže není to o tom, že musíme být nějak evropští. My chceme být stejní jako ty země, které tady byly citovány, nemluvím ani o těch zemích, které už to mají dávno. A ta druhá poznámka se týká ale toho, co - myslím, že to byl pan kolega Milan Brázdil. Není to ale řešení. Není to systémové řešení. A bylo tady naznačeno, jaké systémové řešení je. Nechci přetahovat ty dvě minuty, ale rozhodně bychom nikdy k tomu kroku nemohli přistoupit, kdybychom o ty, kteří to potřebují nejvíc, a to jsou děti se zdravotním postižením, neměli jasnou představu, co s nimi bude.
Ještě pan ministr se hlásí z místa do rozpravy.
Jak jsem avizoval, je to legislativně technická poznámka.
Ptám se, kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Dobrý den, vážení kolegové. Jenom bych upozornil, že pokud projdou legislativně technické úpravy, tak část druhá pozměňovacího návrhu A a pozměňovací návrh B budou nehlasovatelné, poněvadž se také zabývají účinností tohoto tisku.
To si vyjasníme. Hlasování číslo 68, z přítomných 155 pro 130, proti nikdo. Procedura je schválena.
Stanovisko souhlasné.
Souhlas. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím ten návrh, který je ještě hlasovatelný. Hlasování číslo 70, z přítomných 159 pro 146, proti nikdo. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ano, tak prosím. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Na druhou stranu nemám radost z toho, že tento zákon nebyl předložen kolegy nebo paní ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.
To je to důležité, jak to vznikalo. Není tam tedy nic z toho, co jsme zde diskutovali, to kontroverzní.
Tuhle situaci jsme asi všichni zavnímali. Pokud někdo spáchá za nouzového stavu některé typy trestných činů, jsou za ně vyšší tresty. Ten příběh je poměrně jednoduchý. Samozřejmě rozumím obavám i pana ministra, i pana zpravodaje. Mám takový návrh načtený i do předpisů, které upravují trestní řád, ale které zjevně už projednány nebudou. Opravdu jsem v Senátu byl, byli jsme tam i s předsedou Nejvyššího soudu, mluvil jsem s předsedou ústavně-právního výboru, konzultoval jsem s dalšími senátory.
Tato nepříznivá situace je téměř vždy spojena s traumatizujícími zážitky, například domácím násilím, náhlou ztrátou způsobu života a dalšími. Zároveň však řada azylových domů není schopna poskytnout dostatečnou podporu dle individuálních potřeb klienta, především sociálně terapeutické činnosti. Lidé s vysokou individuální potřebou podpory nemohou v současné době řešit svou životní situaci. Rozšířením základních činností této sociální služby by bylo umožnění efektivnějšího poskytování služeb řadě osob s vysokou mírou podpory, například osobám se závislostí, osobám obětí trestných činů, a služba by lépe odpovídala potřebám svých zranitelných klientů. V případě pobytových služeb jsou klienti, všichni, kdo se tomu zase věnují, chráněni ještě dalším regulačním mechanismem, a to znamená, že jim vždycky musí zbýt 15 % zaručeného zůstatku z jejich příjmu, což je důchod. Jak nám někdo namítá nebo se bojí, že zase klientům budeme... těm, co mají málo, že jim ubudou peníze, tím jsem vysvětlila, že vždy 15 % jim musí zbýt. Případné zvýšení se vůbec nedotkne klientů s příjmem do 13 411 korun a plně by se dotklo pouze seniorů s příjmem nad 14 823 korun. Zvýšení maximální úhrady za oběd, což je polévka a hlavní jídlo, a to včetně dietních režimů, je v současnosti 75 korun. Peníze získané ze zvýšené úhrady poskytovatele sociálních služeb použijí na zvýšení stravovacích norem, což pro naše seniory, kteří musejí svůj podzim života trávit v pobytových službách, jim přinese lepší potraviny, pestřejší stravu.
Děkuji za slovo, vážené kolegyně a kolegové. My tím tedy vlastně nedáváme žádnou jistotu těm pečujícím, že by měli aspoň něco jako, když to trošku zjednoduším, výpovědní lhůtu, jakou mají jiní pracující.
Kojenecké ústavy dneska poskytují takovou péči, o které se vám nezdá, ale to je problém toho, že vy se tam nejdete ani podívat.
Na řadě je faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.
Protože tady zaznívají z řad budoucích akcionářů trhu s dětmi lživé urážky a poznámky vůči mně osobně i Volnému bloku, tak to zopakuji. Ti nejstarší sourozenci se učí pečovat o ty nejmladší. Tak je to opravdu složité povolání, to je těžké povolání. Mně se v současné době o mé nemovitosti stará hluboce věřící člověk, který vychoval pět svých dětí a pět romských dětí. Je to těžký, těžká, těžká práce.